Pan ministr Blažek je omluven, takže i vám, pane poslanče, bude odpovězeno do 30 dnů dle jednacího řádu.
Není ani novinkou, že třeba i v největším opozičním klubu hnutí ANO jsou nejrůznější názory, jako to bylo v minulém volebním období, takže by bylo dobré nechat tu materii hlasovat a tomu určitě nějakým tlakem ze své pozice chci napomáhat.
Děkuji. Chci se zeptat, zda je zájem o doplňující dotaz? Není tomu tak. Další v pořadí je tedy pan poslanec Hájek, který interpeluje pana ministra Rakušana. Pane poslanče, prosím.
Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, Česká pošta je už několik let ve velké ztrátě. Má jednu z nejhustších sítí poboček na světě, vláda proto přistoupila ke kroku, za který je sice kritizována, ale je nutný. Moje otázka zní: Postačí zrušení 300 poboček ke stabilizaci České pošty? Nebude nutné jich zrušit víc, což v minulosti říkal i Andrej Babiš, poslanec za hnutí ANO? Děkuji za odpověď.
Už někdy před rokem 2010 se tady objevovaly soukromé společnosti, které v té době ještě chtěly Českou poštu koupit. Samozřejmě, Český telekomunikační úřad má právo takovou věc přehodnotit, nějak se na to podívat, a my si myslíme, že i těch 300 poboček ano, pomůže stabilizaci České pošty. Já ale netvrdím, že Českou poštu zachrání. To by při větším počtu poboček už asi nepřicházelo v úvahu. Naše filozofie je opačná - zachovat tu službu i na venkově, ale zachovat ji logicky i ve městech, kde se rozhodně nestane tím, že se zruší 300 poboček, nedostupnou.
Také děkuji. Zeptám se pana poslance, zda je zájem o doplňující dotaz? Není tomu tak. Další v pořadí je paní poslankyně Hanzlíková, která interpeluje pana ministra Jurečku.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
Zároveň bylo stanoveno, že takový mladý dospělý musí mít vypracován individuální plán a musí poskytovat součinnost sociálnímu kurátorovi. Mladí dospělí se po propuštění ze zařízení ústavní péče ocitají opravdu ve velmi specifické životní situaci. Potřebují řešit mnoho věcí najednou, a především jsou to věci, které nikdy předtím neřešili. Potřebují si najít a udržet bydlení, samostatně hospodařit s financemi či si najít zaměstnání a někteří k tomu potřebují intenzivní doprovázení a podporu, protože jim chybí informace i praktické zkušenosti. V takových případech nemohou stačit zhruba měsíční schůzky s kurátorem zaměřené na poradenství ani různé metodické příručky vydávané většinou neziskovými organizacemi, i když musím říct díky za ně, protože je to alespoň nějaká pomoc. Proto se ptám, pane ministře, jakým způsobem je zmíněná systémová podpora v praxi zajišťována? Jak se zmíněný zaopatřovací příspěvek využívá a jaké jsou zkušenosti s fungováním sociálního kurátora? Děkuji za odpověď.
Děkuji, paní poslankyně. Pan ministr Jurečka je omluven, i vám bude odpovězeno písemně do 30 dnů. Další v pořadí je pan poslanec Zlínský, který interpeluje pana ministra Válka.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Děkuji za odpověď.
Také děkuji a nyní má slovo pan ministr Válek.
Podobně jako, vaším prostřednictvím, paní předsedající, vy, pane poslanče, já byl v opozici, a kdybych chtěl prvoplánovitě reagovat, tak opatření budu kritizovat.
K dotazu vysoké ceny cukru. Ano, velmi se na tom točil jeden nejmenovaný představitel Svazu obchodu a skokového zdražování - pardon, ten název je trochu jiný, jenom jsem si takto vypomohl. Co se týká dotací a řešení, s ministrem financí diskutuji, řešíme téma dotací , nejenom národních, ale i dalších.
Děkuji. Je zájem o doplňující dotaz? Prosím, pane poslanče.
Pane ministře, děkuji. Těm včelařům je asi v podstatě jedno, jaké finanční prostředky budou moci čerpat.
Děkuji. Je zájem o doplňující odpověď? Je tomu tak.
Ano, jsem si toho vědom. Včelaření je krásný koníček, ale je drahý. Ano, úhyn včelstev je výrazný zásah.
Jan od 16 hodin ze zdravotních důvodů a pan poslanec Zborovský od 14.30 z pracovních důvodů. A nyní už je na řadě pan poslanec Koten, který interpeluje pana ministra Nekulu.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, já bych na vás měl několik dotazů ohledně dovozu ukrajinských potravin, eventuálně ukrajinského obilí. Děkuji za odpověď.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Samozřejmě je důležité, aby členské státy si kontrolovaly to, co přichází na území jednotlivých členských států.
Myslím si, že se máme kde inspirovat, že by to mohla být opravdu zajímavá disciplína, kde obě strany toho politického souboje, v dobrém slova smyslu, souboje argumentů, politických programů, by měly šanci vysvětlit své postoje a vysvětlovat svým voličům, jak ta či ona politická strana či politické hnutí konkrétní problém chce řešit. Ano, hned mě můžete chytit za slovo - my jsme krátkodobě snížili spotřební daň, ale ta má jiný charakter než DPH. U DPH tam máte jinou jistotu, že se neprojeví snížení DPH tak výrazným způsobem v koncové ceně. To se dá spočítat normální trojčlenkou, to není tak složité. To je hlavní důvod, proč já osobně jsem proti těmto změnám. Podle mě můžeme vést nekonečný souboj o to, co je základní potravina a co není. První debata, která je pro mě podle mého názoru nejdůležitější, které produkty, které služby mají být ve snížené sazbě a které mají být v základní sazbě. Konkrétně jeden evropský stát má jednu základní sazbu, žádnou sníženou a snížené jsou jedna nebo dvě, tři a neexistuje univerzální odpověď, který model je lepší. Takže pokud se shodneme na tom, které produkty a služby mají být ve snížené sazbě, to by byl velký úspěch, a pak se bavme o tom, jestli má být jedna, nebo dvě. Když řekneme, že dvě, tak nás bude čekat politická debata o rozdělení těchto služeb a produktů, na kterých už jsme se shodli, že mají být ve snížené sazbě, které mají být v prvním snížení a které mají být ve druhém snížení sazbě. Myslím si, že pokud se to otočí a začne se nejdřív mluvit o tom, co se stane, když konkrétní produkt půjde z jedné do druhé nebo do třetí, tak tu debatu jenom zamlžíme. Samozřejmě najdeme výjimky. To znamená, nedá se to říct takhle plošně, protože tam je spíš zdravotní hledisko, a tyto konkrétní produkty kupuje vybraná skupina, která ze zdravotních důvodů je kupovat musí. Tam není volba, jestli si to koupím, nebo nekoupím, jestli si koupím kvalitnější produkt, nebo méně kvalitní nebo průměrně kvalitní. Tam ze zdravotních důvodu tu volbu prostě nemáte. Nástrojem sociální politiky mají být jiné věci - daň z příjmu, sociální systém, systém sociálních dávek.
Ještě jednou děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Opět vážený pane nepřítomný premiére, já bych se vás chtěl zeptat na ministry vaší vlády. Pokud se takto kontaminované obilí dostane do potravinového řetězce, tedy jak u lidí, tak u hospodářských zvířat, vznikne tady poměrně velký problém. Váš ministr zemědělství si tady zahrává s paragrafem obecného ohrožení, tedy ohrožení obyvatel České republiky. Takže na tyto otázky bych rád obdržel odpovědi. Tak ještě jednou. Vážený nepřítomný pane premiére, já bych se vás ještě zeptal na jednu poměrně důležitou věc. Chtěl jsem se zeptat, co jste schopni udělat v Evropské unii pro to, aby takovéto závazky, které jsou naprosto nereálné a vyžádají si investice v řádech desítek až stovek miliard korun pro občany i pro firmy v České republice, tak co jste schopen udělat pro to, aby tyto věci neplatily.
Děkuji za dodržení času a v poslední interpelaci vás prosím o vaše vystoupení a vaše dvě minuty.
To znamená, že tyto peníze nebudou zůstávat v rozpočtu České republiky. Co s tím, pane premiére, hodláte dělat? Chcete skutečně zlikvidovat občany a firmy v České republice?
Také děkuji za dodržení času. Na všechny vaše interpelace bude odpovězeno do 30 dnů v souladu s jednacím řádem. Byly tedy vyčerpány všechny přihlášky na předsedu vlády, nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. Ještě mi dovolte načíst jednu příchozí omluvu: omlouvá se pan poslanec Volný od 14.30 ze zdravotních důvodů. Vyzývám tedy pana poslance Kotta, aby přednesl interpelaci na ministra zemědělství Zdeňka Nekulu a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Další je přihlášena paní poslankyně Knechtová.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Asistenti pedagoga se stali nedílnou a důležitou součástí tříd na našich základních školách a je potřeba, aby vaše ministerstvo napsalo jasné informace o tom, jakým způsobem bude dál zabezpečeno jejich fungování.
Také děkuji.
Děkuji za slovo. No, to nám to jde dneska krásně. Já bych chtěl poděkovat panu ministrovi životního prostředí Hladíkovi, že přišel, rozšířil tak asi o 10 % naše řady, nás pozůstalých tady. Ta částka je ale ryze virtuální a já jsem přesvědčen, že od začátku má jediný účel - opticky snížit deficit státního rozpočtu.
Pane ministře, prosím.
To znamená, nebyl jsem u těch jednání o kontextu těch 50 miliard.
Děkuji, pane ministře. Zeptám se, zda je zájem o doplňující otázku? Je zájem. Prosím, pane poslanče. Je zájem o doplnění odpovědi?
Je to tak.
Další v pořadí je pan poslanec Brož, který interpeluje pana ministra Baxu.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Moje interpelace se věnuje Národní galerii Praha. Mě velmi znepokojuje stav Národní galerie Praha. Z mého pohledu jde o důsledek špatného řízení a možná nedostatečné podpory ze strany Ministerstva kultury. Podle mnoha zpráv je současné vedení Národní galerie velmi chaotické, nekomunikuje se zbytkem kulturní obce a dosud ani nepředstavilo krátkodobou ani dlouhodobou koncepci rozvoje Národní galerie. Dovolím si uvést jen několik případů pro ilustraci toho, v jak krizovém stavu se podle mě Národní galerie v současnosti nachází. Je podfinancována jako nikdy předtím a plán výstav na rok 2024 podle všech informací opět velmi zaostává za oprávněnými očekáváními veřejnosti. Na klíčových specializovaných pozicích typu produkce či marketing je velmi vysoká fluktuace pracovníků a interní komunikace a způsob vedení podle interních informací demotivuje i poslední aktivní zaměstnance. Vzhledem k tomu, že Národní galerie je jednou z nejvýznamnějších kulturních institucí, mám na vás několik dotazů. Jaký je aktuální stav financování a jak plánuje Ministerstvo kultury zajistit finanční stabilitu? Uvažujete o změnách ve vedení Národní galerie? Co konkrétně uděláte pro zajištění toho, aby Národní galerie nejen formálně plnila své poslání?
Děkuju za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážený pane kolego... Vznesl jste několik důležitých otázek. Já si dovolím v té krátké pětiminutové době na ně odpovědět v nějaké větší či menší míře podrobnosti tak, jak si to ty jednotlivé body vyžadují. To nemá smysl jakýmkoliv způsobem zakrývat. Já jenom konstatuji, že jsem ten stav zdědil. Nám se podařilo v loňském roce v rámci rozpočtu kompenzovat narůstající náklady, které se týkají energií a tak podobně, ale prostě dlouhodobý stav Národní galerie z hlediska financování není dobrý a myslím si, že bude určitě jedním z významných priorit kteréhokoliv ministra kultury v budoucnosti tento stav zlepšit. Snažím se o to i já. Národní galerie se také potýká s celou řadou problémů, které historicky zdědila. Jsme v úrovni přípravy nějaké dokumentace a je to prioritní akce. Nemá smysl do té doby - to říkám úplně otevřeně - investovat jakékoliv větší sumy do Veletržního paláce. Nesouhlasím ale s tím, že by Veletržní palác byl nějakým uzavřeným nefunkčním prostorem. Je to věc, která nebude vyřešena v řádu nízkých let. Je to otázka dlouhodobá, ale pro Národní galerii nezbytná. V současné době ministerstvo projednává střednědobou koncepci Národní galerie, intenzivně se na ní pracuje.
Možná ještě jednu otázku - vím, že jste se na to neptala, ale včera už nebyl čas odpovědět na poznámku paní kolegyně Vildumetzové. Máme nejširší pobočkovou síť i po zrušení 300 poboček. A domnívám se, nechat pošty na venkově, dostupnost státu na venkově je správná priorita, protože ve městech ta služba prostě dostupná zůstává.
Děkuji. Zeptám se, zda je zájem o doplňující dotaz? Je tomu tak, paní poslankyně, prosím. Také děkuji.
Jenom velmi rychlá reakce. Pokud jsou třeba lokální nespokojenosti s tím, jak management České pošty komunikuje, na to jsem samozřejmě schopen reflektovat a tuhle informaci předat.
Další v pořadí je paní poslankyně Balaštíková. Paní Balaštíková přítomna není, její interpelace tedy propadá, a na řadě je paní poslankyně Lesenská, která interpeluje pana ministra Rakušana. Paní poslankyně, prosím.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, zástupci vlády. Já jsem s panem ministrem už komunikovala neformálně, mimo interpelace na toto téma. Zřídili si schránku jako fyzická osoba dobrovolně, protože potřebovali komunikovat s úřady, byla pro ně nedosažitelná pošta, takže usoudili, že datovka je ideální řešení. Ze zákona vznikly během času povinnosti mít další. Takže mám v tom prostě zmatek, a nejsem sama.
Osobní datová schránka poskytuje výhody nijak nesouvisející s podnikáním, povinnost komunikace datovou schránkou platí pouze pro komunikaci se státem, a vzájemná komunikace firem skrz datové schránky povinná určitě není, ale je výrazně levnější, rychlejší, levnější, jak jsem řekl, v podstatě bez nákladů - určitě to vyjde lépe než posílání doporučených dopisů. , kde je už nyní vše docela přehledně vysvětleno. Fyzická osoba podává daňové přiznání - nebo jestli podnikající osoba: fyzická osoba podnikající posílá z datové schránky fyzické osoby podnikající, fyzické osoby nepodnikající posílají z datové schránky fyzické osoby nepodnikající. Jde o to, zda vystupuje za subjekt s daným ičem , nebo za fyzickou osobu. Jestli se do budoucna povede dávat nějaké sdružené modely všech řekněme podnikatelských datových schránek, to je třeba vývojářsky možné.
Ta situace se musí dát do pořádku. Já si myslím, že teď už je daleko se zlepšující a v květnu bude už zcela pod kontrolou, protože v podstatě se nám podařilo vyřešit se všemi výrobci situací.
Ještě jednou děkuji a budu velmi rychlý. Já jsem se tady ptal ještě na tu dvojí zdravotní péči.
Děkuji.
Účastní se toho řada kolegů a zdá se, že dospívají postupně k nějakému řešení. Ta série je nachystaná a doufám, že to představíme. Definice standardu nebrání nabízet lepší kvalitu, ale brání tomu, nenabízet horší kvalitu. Nic takového v českém zdravotnictví nelze.
Děkuji všem za spolupráci.
Teď už ji nebudu otevírat, byl to regulérní střet dvou právních názorů, to bylo to prominutí DPH na energie. Není to pravda, dočasně. Rozumím vaší analýze, rozumím vašim postojům, nesouhlasím s celou řadou z nich, chápu, že jste nám tady řekl nějaký svůj postoj, ale víceméně jste neodpověděl na to, co se ptal můj kolega Martin Kolovratník, co tedy bude dál, co s tím bude dál, protože ten stav je neutěšený.
Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Vojtěch Munzar.
Já myslím, že musí k tomu, co tady zaznělo, zaznít ještě jedna věc. To je potřeba zdůraznit.
Nyní do rozpravy je přihlášen pan ministr Stanjura, prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já bych navázal na pana poslance Munzara, ať se nepřeme o desetinky. Já vím, že to tak nemyslíte, ale máme dvě varianty. Co je lepší pro občany a pro firmy? V té odpovědi, abych to připomenul, zároveň bych se rád zeptal, zda pracujete s možností zrušení nebo alespoň částečného snížení DPH na základní potraviny po vzoru Polska. To si myslím, že je správné. Je to věc, která zajímá naše voliče. Já jsem chtěl říct: teď jsme v jiném bodě, covid už není a podle mě je pravý čas na to, debatovat, jak už jsem říkal, co má být ve snížené sazbě. Na tom není nic špatného. Takže to je jiný spor, který máme za sebou, nemusíme se k němu vracet.
Bylo to tehdy na částku 100 miliard korun. To je zrovna jedna z obřích akcí, která právě využívá prostředky EIB na takhle velkou modernizaci, investiční modernizační akci na hlavním koridoru. Takže tady jsme zatím ve shodě. Tam, kde ale ve shodě nejsme, jsou dva momenty. Ale budiž, je to možný přístup a můžeme s ním pracovat. Ale to druhé, na co poukazujeme, a na co se tedy i ptám v té své interpelaci, je, jak budeme s tou půjčkou pracovat. To znamená, neútočím teď, nekritizuji. Jestli tedy zatím k ní nepřistoupíte a dojde k nějaké změně nebo modernizaci, novelizaci, návrhu státního rozpočtu? To je druhá otázka. Za třetí - a ta je pro mě klíčová, prosím: U koho zůstanou ty budoucí splátky?
Máte záložní plán? Klíčová věc: ty stavby budou letos profinancovány. Mohl bych se vracet k tomu, že jste podepsali smlouvy a ve střednědobém výhledu jste to nepřiznali.